Pouze konzervuje staré pořádky a snaží se zachránit často i nezachranitelné. Protože jak jinak si vysvětlit, že mají být podpořena a ochráněna i pracovní místa, kde ten zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze jeden den v týdnu? Jeden den v týdnu stačí, to znamená, když to vezmeme v průměru, čtyři dny v měsíci stačí pracovat a máte nárok na tuto podporu. Tohle se budeme snažit změnit. A perspektiva se určitě tímhle vyjádřit dá. Kvalifikovanější pracovníci by dle vládního návrhu přišli o šanci být podpořeni, protože ten strop, tak jak je nastaven, je příliš nízký. A já jsem přesvědčena, že by to šlo, jenom by to chtělo větší snahu. To je to, co potřebujeme jako sůl, a to je to, k čemu tuto krizi můžeme využít.
Prosím, máte slovo.
Jenom velmi rychle.
Myslíme si, že by vláda měla prodloužit Antivirus A do doby, než bude platit kurzarbeit. Současně slyšíme oprávněné stesky jiných zaměstnavatelů, kteří ani v této době nejsou schopni sehnat nové pracovníky, protože mají zakázky, ale bohužel nemají dostatek pracovních sil. Já bych byl moc rád, abychom to zařadili a hlasovali. Děkuji za podporu obou těchto návrhů.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Bohužel, jak jsem říkal, paní ministryně Maláčová tady není. My jsme jako ČSSD, jako poslanecký klub, předložili novelu zákona o nemocenském pojištění. Doufejme, že jich nebude potřeba, ale v této době nikdy nevíte.
Jestliže německý je pojištěním a není v podstatě závislý na státním financování, pak český kurzarbeit je plně závislý na státním rozpočtu. Proto se v Německu lze poučit, ale opisovat nemůžeme. A už vůbec nemůžeme jít cestou vybírání hrozinek z koláče, tedy cestou účelového vybírání pouze výhod, které se účastníkům hodí, a ignorování podmínek, které se nehodí. My právě teď děláme druhý pokus o zavedení mechanismu podpory pro zaměstnavatele v krátkodobých nezaviněných potížích a jejich zaměstnance, kteří nemohou pracovat naplno. Dejme tedy návrhu šanci, prodiskutujme ho v souvislostech a hledejme řešení, které bude odpovídat nejen parciálním zájmům, ale podmínkám naší ekonomiky jako celku. S plnou odpovědností také říkám, že v tom, že jsme dosud umožňovali, aby lidé nepracovali, a přesto dostávali v podstatě plnou mzdu, už pokračovat nemůžeme. Jednak z důvodu pominutí mimořádných opatření na jaře tohoto roku, jednak z důvodu zajištění flexibility trhu práce a rovnoměrnějšímu rozdělení nákladů, a v neposlední řadě i díky tomu, že ekonomika se odrazila ode dna a potřebuje, aby trh práce nebyl její brzdou.
Nyní mám několik přihlášek s přednostním právem.
Děkuji, dobré dopoledne. Já vím, že je tady na zítra svoláno jednání od pana premiéra, kdy zve na videokonferenci předsedy stran ve Sněmovně. Za to děkuji, že je to přesně po měsíci, kdy jsem ho o to prosil v SMS zprávě, ale to bude jednání, které bude jenom mezi panem premiérem, panem ministrem, jak jsem vyrozuměl, a námi. Ale myslím si, že veřejnost, zástupci jednotlivých sektorů, kterých se to bytostně týká, by si zasloužili mít aktuální informaci o tom, jaké kroky, jaká opatření se už podařila a jaká se chystají.
Dobré dopoledne. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, dovolte abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze, tak jak jsem již avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny, a ten návrh zní následovně: abychom dneska jako třetí bod projednali sněmovní tisk 922 Ministerstva financí, vládní návrh o daních z příjmů, druhé čtení.
Hlasovala o něm před dvěma roky. A připomenul bych, že žádná z ostatních politických stran nás v podstatě v našem návrhu nepodpořila. Proto náš návrh neprošel. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že tady SPD už to navrhovalo, hlasovalo se o tom, neprošlo to. Dobře, teď před volbami to tady navrhuje ještě někdo, přestože nám to nepodpořili před těmi dvěma lety, ale v každém případě si myslím, že bychom to mohli zařadit. Budeme to navrhovat na každé schůzi do konce volebního období, protože chceme, aby prošlo zamrazení platů politiků. A teď to navrhujeme, právě to zamrazení, na příští rok, protože musíme jít příkladem. Takže my navrhujeme variantu, která je myslím kompromisní, protože vím, že řada z vás to nechce. My v SPD to chceme, tak pojďme to navrhnout aspoň touto kompromisní variantou, nebo my to navrhujeme, aby to mělo šanci, že to tady ve Sněmovně projde.
Jako první byl přihlášen k programu schůze pan poslanec Ondráček.
Tu hodinu jsem si tady velmi pečlivě poslechl všechny návrhy, které byly. Škoda, že pan předseda neupozornil paní kolegyni, byť samozřejmě chápu, že má přednostní právo. Tisky, pardon, tisky, omlouvám se, děkuji. A z jednání s kolegy cítím, že ani zde na plénu nebudou načteny další pozměňovací návrhy. Myslím, že to zde bylo poměrně hojně řečeno. A chtěl bych požádat kolegy z hnutí ANO, jestli by se nad tím nezamysleli a neumožnili nám tento balíček projednat v jednom celku.
Jen pro upřesnění. Pozvánka obsahovala pouze dva body - kurzarbeit a písemné interpelace. Další je přihlášen pan poslanec Koten.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout zařadit dva body na program dnešní schůze za ty body, které už zde byly navrhovány. Jedná se tedy o to, aby ten, kdo je napaden doma ve svém prostoru a neví, co ten útočník vlastně zamýšlí, tak aby se mohl bránit maximální možnou efektivní silou.
Omlouvám se, nově zařadit body a v rámci schůze na kterou pozici?
Za ty body, které zde byly navrženy.
Je důležité si uvědomit, že cílem je vytvořit nástroj standardní a trvalý. Připomínám, že i v zemích, kde takový standardní nástroj mají, například v Německu, přijímali dočasné změny podmínek fungování nebo nové programy. Jako ministryně financí jsem prosazovala verzi, která bude odpovídat právě tomuto cíli, bude podporovat práci a ekonomický výkon. Zaměstnavatelé neztratí zapracované a osvědčené zaměstnance, kteří jsou klíčoví pro rychlou reakci na obnovení poptávky. Zároveň uspoří prostředky, které by jinak vynaložili na náhradu mezd nebo ukončování pracovních poměrů těchto zaměstnanců. Zaměstnanci si zachovají pracovní poměr, nestanou se nezaměstnanými a navíc jejich příjem bude vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé, kterým návrh ulevuje ve velmi značné části nákladů, které by jinak museli vynaložit, se musí podílet alespoň částečně na úhradách, které souvisí s jejich zaměstnanci. Navrhujeme úhradu zdravotního pojistného a část pojistného sociálního. Zaměstnanci sice přijdou o část příjmu, ale udrží si pracovní místo a podpora bude vyšší, než by měli jako uchazeči o zaměstnání. Stát pak na podpoře zaměstnanců vyplatí sice víc, než by vyplatil formou podpory v nezaměstnanosti, a přijde i o část svých příjmů, ale vyhne se nákladům spojeným s nezaměstnaností a hledáním práce pro propuštěné zaměstnance. Vláda musí mít jeho aplikaci pod svou kontrolou. Musí mít možnost využívat jej promyšleně v souladu s nastavenými cíli, ekonomickou a společenskou situací ve státě i v globálních souvislostech. Proto musí být možnost jeho použití navázána na nařízení vlády, které zároveň stanoví konkrétní parametry podpory tak, aby odpovídaly konkrétním důvodům, pro které byla podpora spuštěna. Zároveň také vyčlení nezbytné prostředky. Zaměstnavatelé budou stále mít povinnosti vůči svým zaměstnancům, podnikatelé budou nadále odpovědní za svá manažerská rozhodnutí. To, co navrhujeme, není univerzální nástroj, který by měl nahradit dosavadní postupy a praxi. Musí jít ale o zaměstnance zapracovaného, který je pro svého zaměstnavatele klíčový a zaměstnavatel s ním počítá. Proto by měl mít za sebou zkušební dobu a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Naše opatření nesmí bránit pohybu na trhu práce, který souvisí se strukturálními změnami, nesmí blokovat zaměstnance na neperspektivních místech a bránit rozvoji firem a odvětví, které mají potenciál růstu. Je třeba si uvědomit, že právě nastavení parametrů nařízení vlády bude velmi obtížné a každá vláda, která bude kurzarbeit aktivovat, na sebe bude brát obrovskou odpovědnost za jeho dopady. Bude obtížné nepodlehnout tlakům, které lze očekávat. Umělým udržováním zaměstnanosti i na místech, pro která práce není a nebude, bychom se také dopouštěli nerovného přístupu. Zaměstnanec, který by byl bez přidělování práce podporován u svého zaměstnavatele, by měl nepoměrně lepší postavení než ten, pro kterého také práce není, ale jeho zaměstnavatel ho propustil nebo do programu nevstoupil. Musím také říci, že při svých cestách po republice se stále častěji setkávám s naléhavými žádostmi zaměstnavatelů a jejich voláním po pracovních silách. Blokovaný trh práce je velkou brzdou dalšího rozvoje. Nesmíme se dopustit té chyby, že bychom podlehli volání pouze jedné strany zaměstnavatelského spektra a nedbali i těch, kteří zaměstnance potřebují a jsou připraveni jim práci přidělovat. Stát svými zásahy nesmí podnikatelské prostředí deformovat. Časté srovnávání s německým kurzarbeitem je velmi ošidné. Služby zaměstnanosti v Německu i financování opatření a poskytování dávek mají úplně jiné základy. Fungování kurzarbeitu je postaveno na pojistných principech, finance pocházejí z fondu tvořeného příspěvky zaměstnanců i zaměstnavatelů. Stát se na něm výrazně podílí v současné době, kdy jsou podmínky z důvodu krize dočasně změkčeny. Zaměstnanci, kteří pobírají podporu, mají smluvně zkrácenou pracovní dobu a jsou skutečně částečně nezaměstnaní. Se svým postavením částečné nezaměstnanosti je platí spolková agentura práce z pojistného fondu, jsou povinni plnit i povinnosti nezaměstnaných. Vstup do režimu kurzarbeitu ale není automatický. O tom, zda firma splňuje podmínky pro vstup do kurzarbeitu, rozhoduje spolková agentura, tedy vlastně náš úřad práce. Rozhoduje o tom, zda jde skutečně o dočasný výpadek, zda jsou vyčerpány jiné možnosti řešení. Nastanou i situace, kdy agentura žádost zamítne nebo vyžaduje vrácení podpor. Je to právě tato agentura, která platí z pojistného fondu 60 % čistého platu za neodpracovanou dobu. Rodiče s dětmi jsou zvýhodněni o 7 % vyšší náhradou. Dočasně také hradí agentura místo zaměstnavatele i pojistné. Při srovnání režimu v Německu a v Česku často zapomínáme na celý kontext, ale i na to, že aktuální zvýhodnění zahraniční úpravy je dočasné, zatímco my vytváříme nástroj standardní.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno je 98 poslanců, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní tedy tisk 92, implementace evropské zbraňové směrnice, zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Dále pan Faltýnek navrhl zařadit nový bod, tisk 800, o Vojenském zpravodajství, prvé čtení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní jeho pevné zařazení jako čtvrtý bod dnešního jednání. Kdo je proti? Tady zaznělo, aby to byl pátý bod, pak tady byl alternativní návrh, už nevím... Chráněný účet, jako pátý bod, pevně zařadit dnes. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Hlasování číslo 16. Přihlášeno 98, pro 44, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Přihlášeno je 97, pro 30, proti nikdo. Návrh pana předsedy Michálka. Kdo je proti? Teď jsou zde návrhy pana předsedy Stanjury. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 20. Přihlášeno 98, pro 45, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 98, pro 44, proti nikdo. Nyní návrh pana předsedy Chvojky, abychom tisk 695, týkající se dlouhodobého ošetřovného, zařadili na pořad této schůze. Přihlášeno je 98 poslanců, pro 46, proti nikdo.
Faktická poznámka, pan předseda Kalousek. Tak s přednostním právem je na řadě pan ministr Petříček teď přihlášený. Prosím, pane ministře.
Kompromis, který i vláda jasně deklarovala, chce dále projednat s parlamentními stranami. Opakovaně zde padalo, že máme model v Německu. Je to návrh, jak umožnit adaptovat se jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Samozřejmě sociální demokracie vždy podporovala, aby odvody malých českých firem byly zrušeny. Proto jsme to také takto prosazovali.
Takhle to je hezké deklarovat, takhle je to hezké říci. Mě by to strašně zajímalo. Já to v tom návrhu možná jenom neumím najít.
Děkuji. Pan předseda Miroslav Kalousek v rozpravě.
Děkuji za slovo. Já jsem se bál, že by mi to nemuselo vyjít do faktické. Chtěl jsem zdvořile odpovědět paní poslankyni Gajdůškové s prosbou, aby se nad tím zamyslela. Prostě my procházíme krizí, která výrazně změní strukturu české ekonomiky a změní i poměry na pracovním trhu. Bude mít i svoje vítěze. To znamená, v některých oborech naroste poptávka po pracovních silách. V jiných oborech dnešním Antivirem, a obávám se, že i takovým kurzarbeitem, jaký teď vláda navrhuje, bude docházet ke konzervaci míst, která už fakticky neexistují. Jestli chceme mířit dopředu, nebo jestli chceme za každou cenu chránit to, co bylo. A já jsem přesvědčen, že při plném respektu k sociální ochraně zaměstnanců musíme mířit dopředu. To znamená, že tu sociální jistotu tříměsíčního odstupného musíme zaměstnancům zachovat, ale současně bychom měli zaměstnavatele zbavit toho administrativního i finančního břemene. Tady by ten stát pro tu přechodnou dobu podle našeho názoru měl umět pomoct. Znovu opakuji, jedná se o přechodnou dobu. V opačném případě se nám stane, že budeme konzervovat něco, co už nemůže fungovat naprosto efektivně, protože prostě budeme konzervovat místa, která vlastně už nejsou. Jenom je těm lidem budeme chránit. Znova opakuji, nikdo nechce ohrozit sociální ochranu zaměstnanců. Jenom si uvědomujeme, že dochází k výraznému přelomu struktury české ekonomiky. Jedno, nebo druhé. Já prosím o tohle zamyšlení. Ale myslím si, že to je diskuse velmi zásadní.
Jenom se ujistím. Takže teď vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková, pan poslanec Brázdil a poté pan ministr Petříček.
Ale tak to prostě není, vážený pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího. Přece ochrana zákoníku práce je ochrana zaměstnance. A firma si s tím poradí. Toho člověka lze převést na jinou práci. Dá se dohodnout. Dá se udělat cokoli.
Pan poslanec Milan Brázdil - faktická poznámka. Nyní pan ministr Tomáš Petříček s faktickou poznámkou.
Ten celý návrh je založen na práci, ne na nepráci. Je to podpora v zaměstnanosti. Dlouhodobým řešením také potom je samozřejmě, že v nepráci se ti lidé mají případně rekvalifikovat, využívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jak o tom například hovořila kolegyně Valachová či Gajdůšková. A v neposlední řadě přiznejme si také, že ten návrh počítá s tím, že zaměstnanec bude mít nižší příjem, takže je motivován si hledat zaměstnání, kde bude mít ten příjem plný, kde bude na plný úvazek.
Nebývá zvykem tady zmiňovat konkrétní úředníky, ale já je zmíním, protože jsou to jména lidí, kteří v té střelecké komunitě mají své jméno a určitě jsou velmi příznivě touto komunitou hodnoceni, protože skutečně odvedli na této legislativě obrovský kus práce.
Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení a mám do ní tři přihlášky. První je pan poslanec Radek Koten, připraví se Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vláda svým usnesením na konci roku 2017 uložila Ministerstvu vnitra zpracovat návrh na komplexní rekodifikace legislativy týkající se nakládání se zbraněmi a municí. U nás v České republice je ještě komplikovaná stárnutím generace, která byla, alespoň z té mužské části, schopna ovládat zbraň jako základní dovednost získanou při absolvování základní vojenské služby. Předložili jej tedy v podobě tisku 669 jako svůj poslanecký návrh. Návrh měl projít prvním čtením již v lednu, ale to se bohužel nestalo pro nepřítomnost pana ministra. A nestalo se tak ani v únoru pro jisté legislativní indispozice zde ve Sněmovně. Pak přišel virus a první čtení proběhlo až v červnu, kdy byl návrh přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Ještě před vlastním projednáním textu návrhu zákona výborem pro bezpečnost tento výbor požádal Ministerstvo vnitra o zpracování návrhu prováděcí legislativy, tedy nařízení vlády, tak aby poslanci byli schopni udělat obrázek o reálném fungování připravovaného systému střelecké přípravy. Příslušný návrh Ministerstva vnitra zpracovalo a postoupilo poslancům. A co je důležité, bude obsahovat i vzdělávací segment v oblasti deeskalace konfliktu tak, aby bylo případné použití zbraní minimalizováno. V rámci přípravných konzultací k textu návrhu bylo poukázáno na určitou nejasnost významu aprobace pro získání práva nakládat se zbraní, v jejímž ovládání byl absolvent školen. To, že žádné ozbrojené politické bojůvky či náboženskou policii šaríu u nás připustit nemůžeme, by měli asi chápat všichni. A měli by to chápat i přes úmyslné rozeštvávání s použitím nejrůznějších manipulací výkladů tohoto ustanovení návrhu.
Děkuji, pane předsedající. Tento zákon ve své úvodní části bojuje s neexistujícím nepřítelem a naopak zcela pomíjí reálně existující bezpečnostní hrozby. Skutečným a jediným účelem jeho úvodní části je opět salámovou metodou odepřít občanům další právo, které prozatím mají. Sice právo zatím minimálně využívané, nebo možná i prakticky zcela nevyužívané, ale reálně existující právo a reálnou možnost legálně se sdružovat do ozbrojených skupin, které nakládají legálně s legálně drženými zbraněmi v souladu s právním řádem této země. Zřejmě tady existuje velké množství legálně ozbrojených paramilitárních skupin, jejichž členové, legální držitelé legálních zbraní, představují tak grandiózní bezpečnostní riziko, že je třeba kvůli nim speciální zákon lex domobrana. Skupiny, kterých si ovšem nikdo fakticky nevšiml a které nepáchají žádné trestné činy ani přestupky, alespoň zcela určitě ne takové, které by jakýmkoliv způsobem hýbaly veřejným míněním.